Já se chci zeptat pana premiéra, možná i nového ministra bez portfeje, uvidíme, jak to bude s tou prací, to teprve uvidíme - plus 76 míst. Čerpá největší díl státního rozpočtu na výdajích a není tady. Já tomu fakt nerozumím. Ministerstvo financí, abych nezapomněl - 604 zaměstnanců. Mluvil jsem a musím uvést i konkrétní čísla k vývoji výdajů na výzkum, vývoj a inovace. Myslím si, že je to naprosto jasné. My jsme tady s panem vicepremiérem byli letos na slavnostním zahájení akademického roku v Opavě. Já jsem moc rád, že tam pan vicepremiér byl. Já jsem to nepřepočítával, není důvod, abych panu rektorovi nevěřil, on tam měl i konkrétní čísla a počítal s množstvím studentů, což je samozřejmě velmi důležitý parametr, který v rámci podpory vysokého školství musíme vzít v potaz. Tak a teď pojďme k těm pozměňovacím návrhům. Tak za prvé nárůst zaměstnanců od roku 2014 je 500, 500 zaměstnanců, a je to podle našeho názoru nárůst neopodstatněný, neomluvitelný, nezdůvodnitelný. To je zhruba roční fungování pěti větších organizací, které poskytují sociální služby. I další úřady při MPSV nabírají lidské zdroje, ale není to tak masivní jako na samotném ministerstvu.
Takže já myslím, že to jsou všechna známá fakta.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.
Ne že by nebyla pravdivá. A budu počítat staticky, bez toho nárůstu, že roste ekonomika. Takhle jednoduché to je. Ty jste zinkasoval. A ty se chystáte použít a zinkasovat i příští rok. Takhle je to úplně jednoduché. To je přece legitimní debata. Nebyla by to žádná byrokracie, žádné dodatečné náklady. Lidé by věděli dopředu, na čem jsou. Bylo by to v zásadě spravedlivé. Tak nám neříkejte, že EET je to samé jako paušální daň, která je stanovena třeba na základě parametrů, jako je lokalita, velikost prodejní plochy, počet židlí, počet stolů. To je úplně jiný příběh. To je skutečně jednoduché. Na takovou debatu jsme připraveni a bavme se o parametrech. Ale - na základě toho byste nemohli dělat co? No tu analytiku. Nevěděli byste ty informace.
A poté faktická poznámka poslance Volného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já o tom ještě budu mluvit v řádné obecné rozpravě. Ale teď jsem přece jenom chtěl vystoupit, abych protestoval proti tomu, co řekl pan ministr. Říkal: Vy něco prosazujete, a když jste ve vládě, tak děláte něco úplně jiného. Tu kritiku já pokládám za legitimní. My jsme to schválili na tři roky.
Děkuji za slovo. To přece není o daňových výnosech, když všichni tady tvrdí, že oni ty daně platí. To je věc jedna. Podle toho se bude posuzovat výkon toho podnikatele, jestli má více než 250 tisíc, nebo nemá.
Děkuji. Nyní faktická poznámka poslance Stanjury.
Mě fakt mrzí, že pan místopředseda rozpočtového výboru plete jablka, hrušky. Bavíme se o sazbách DPH. Tak co tady říkáte, jestli podnikatelé platí daně nebo neplatí daně? Podívejte se někdy na účtenku. Když snížíme DPH, tak je šance, že budete platit méně. A ta důvody a rozhodné období popsal pan kolega Kalousek. Ale vy můžete. U vás už je to férové. Tomu skutečně nerozumím. A to, co říkáte o těch židlích a pípách... Četl jste ten paragraf?
Děkuji. Kolega Votava má slovo.
Vy neustále říkáte, že jsme vlastně okradli lidi, když jsme zrušili JIM, a tím pádem tedy...
Děkuji. Nyní dvě faktické poznámky, kolegy Kalouska a Stanjury. A ještě než dám slovo panu poslanci Kalouskovi, tak přečtu došlé omluvy.
Ale v té diskusi je to možná srozumitelnější. Ale nic takového já nebudu navrhovat, protože chápu, že to je proti vaší filozofii. Já vlastně svým návrhem, který tady přednesu, vycházím vstříc kritice sociální demokracie. Já to chci vrátit do toho stavu, jehož změnu jste kritizovali. Jestli vaše kritika byla vážně myšlená, tak to nemůžete nepodpořit. Jestli byla pokrytecká, tak to necháte v tom stavu, jehož dosažení jste podrobovali vášnivé kritice, a říkali jste, že za všechno může Kalousek.
To byla tedy doprovodná usnesení, které přijal, respektive se s nimi ztotožnil rozpočtový výbor. Rozpočtový výbor samozřejmě zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem také učinil. Pro informaci jsou přiloženy i pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu, které rozpočtový výbor nepřijal. A to je možné samozřejmě přesunem buď mezi jednotlivými kapitolami, nebo i v rámci kapitol. Ještě možná upozornění, protože takovým tím možným objektem zájmu poslanců je vždy Všeobecná pokladní správa.
Děkuji. Považoval jsem za důležité, aby toto zaznělo před otevřením rozpravy. Dnes od 9 do 10 hodin se omlouvá paní poslankyně Jana Lorencová. K předloženému návrhu zákona otevírám podrobnou rozpravu, do které eviduji 16 přihlášených poslankyň a poslanců. Jako první vystoupí paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Dolejš, poté pan poslanec Ondráček a další. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji, pane místopředsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dále navrhuji v téže kapitole zvýšit výdajový blok zajištění obrany České republiky silami Armády České republiky. Milé kolegyně a kolegové, co mě k tomu vede? Proto si dovoluji navrhnout ty pozměňovací návrhy. Víte, je na tom zarážející to, že ekonomika roste, přesto výdaje na obranu nedosahují takové úrovně, které by dosahovat měly ať už v důsledku té ekonomické situace, nebo v důsledku neschopnosti Ministerstva obrany dokončit akviziční proces.
Dneska se nějak funkcionářům rozpočtového výboru nedaří. To nemá žádnou logiku. Takže my vám nabízíme šanci, podáváme ruku. My jsme ti odvážnější než vy. Tak tu kritiku naplňte taky nějakým krokem zpět. Ale ne, vám se ty peníze prostě hodí, 60 miliard deficit, to se rozdává, když občané platí vyšší DPH. Obojí je fakt směšné a není to věrohodné.
Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Já tady evidentně vnímám nesoulad mezi dvěma koaličními partnery, kdy kolegové ze sociální demokracie prezentovali, že žádné výjimky nechtějí, a teďka zase tady ty nějaké korekce, nechci říkat slovo výjimky, se zavádějí. Principiálně s tím souhlasím, co říkal. Samozřejmě ano, ale tu časovou posloupnost bych viděl jinak. A tam prostě nastavili nějakou hranici a postupně ji snižují. To pokládám za logické. Tady se obávám, že to tak úplně logické není.
Skončil vám čas. Můžeme pokračovat v rozpravě vystoupením pana poslance Klašky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
První pozměňující návrh. Když jejich odborný provozovatel jako obchodní společnost vytvoří zisk, řádně ho zdaní, ale než se ten zisk dostane formou dividend k jednotlivým svazkům nebo obcím, tak je jako dividenda také zdaněn. Čili ten zisk, ten výnos, zisk je zdaněn tedy dvakrát. Dále mi dovolte představit sérii čtyř pozměňovacích návrhů, které předkládám jménem celého poslaneckého klubu KDU-ČSL, kterými nabízíme Sněmovně takovou paletu možností v různých úrovních nebo v různé šíři vyjmout drobné podnikatele z působnosti zákona o evidenci tržeb. Abych to uvedl hned na začátku, KDU-ČSL byla a je pro evidenci tržeb nebo pro elektronickou evidenci tržeb, ale pro vybrané obory. Tvrdili jsme a dlouhodobě tvrdíme, že k tomu máme tři důvody. Velmi stručně - že chceme, aby trh byl férový, že chceme, aby daně platili všichni daňoví poplatníci, nejen ti, kteří musí, a také že jde o jakousi modernizaci státní správy. A nyní mi dovolte vysvětlit jednotlivé pozměňující návrhy. K tomu mi dovolte malé vysvětlení, že jsme se zabývali legislativním ukotvením pojmu farmářské trhy jak v České republice, tak v okolních státech i jinde ve světě. Snažíme se to řešit právě tím omezením, tedy vyjmutím prodejců na farmářských trzích, kteří prodávají nejméně, minimálně 75 % své produkce.
A pokud ne, tak nám zkuste dokumentovat, jak se může stát platba kartou neevidovanou. Skutečně to musí být opravdu nádherná konstrukce a rád bych ji slyšel na mikrofon. Pan ministr asi ví, má zkušenosti, já ne. Další návrh, který se týká daně z příjmu, a tady se vrátím k té kritice. Tak znovu vám říkám: Tak si vyberte! Obojí dohromady je směšné a není to věrohodné. Je jich celkem sedm. Ty ostatní se tři týkají DPH. Já to jenom zopakuji: Pokud ne, tak alespoň částečně ulevit těm, na které dopadne od zítřka první vlna EET.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Nyní budeme pokračovat v rozpravě.
Mě strašně mrzí, že pan Stanjura neříká pravdu. Proč říkáte, že mají velcí nějakou výjimku? Vždyť to není pravda, dobře to víte. Nemají žádnou výjimku. Všichni evidují, kteří berou hotovost. Tak proč to říkáte? Proč zase vysíláte nějakou lživou informaci? Proč platební karty tam mají být? Taky jsem se ptal Finanční správy. To je všechno. Pro zákazníka se nemění nic a pro toho, který prodává, tak ten získal software, dneska už zdarma, a přišel tam pracovník softwarové firmy a udělal mu to za 30 minut. Já vám to vysvětlím, proč. A ta druhá bude prodávat jenom za platbu kartou. No logicky nula. A proč to potřebujeme? No na analytiku přece. My přece budeme porovnávat ty hospody. Přijdou, spočítají židle, mají pomůcky a řeknou: Tolik je daň. Takže je to jen analytika. My budeme dělat analytiku. A kdybychom neměli ty tržby z platebních karet, tak samozřejmě ty tržby tam chybí. Znovu opakuji, neděláme nic na poslední chvíli. Já jsem to vlastně slyšel, to už pan poslanec Kalousek vlastně... Vy teď navrhujete to, co jste zavedli, velice krátce.
Tomu tedy nerozumím, jak to mohlo projít vládou. Tak jak je možné, že příspěvky na nezaměstnanost se zvyšují, a ne o malou částku? Několikrát jsme marně nabízeli například zastropování částkou tisíc korun na měsíc a lůžko na ubytovně. Místo toho vymýšlíme nesmyslné koncepce sociálního bydlení, které plánují dodatečné výdaje pro obce. Podívejme se do návrhu v této kapitole na prostředky určené na IT systémy. Situace je taková, že žádné nové systémy nejsou, tudíž nejsou ani žádné úspory. Hlavně že před několika měsíci paní ministryně řekla já to přesoutěžím a ty úspory budou. Základní otázka zní: Má stát poskytovat sociální služby? Má ministerstvo prostřednictvím pěti příspěvkových organizací poskytovat sociální služby? Naše odpověď je jednoznačná. To jsou přesně služby, s kterými si poradí neziskový sektor, případně obce a kraje. A možná by stačilo je jenom převést na kraje. My neříkáme, že se mají zrušit bez náhrady. Myslím si, že tady o tom už mluvily některé mé kolegyně během dopolední debaty. Ta práce je mimořádně těžká. Já osobně jsem několikrát navštívil organizace, které tyto sociální služby poskytují, a opravdu klobouk dolů. Tam panuje jasná nerovnost. Těch lidí je zhruba 50 tis. Není to tak velká organizovaná skupina jako v jiných oblastech. Je to částka, kterou si státní rozpočet může dovolit. Odpovídá to zákonům, nařízení vlády a podobně. Nechci mluvit o té částce. Chci mluvit o tom, že máme skoro 3 miliony občanů, kteří pobírají některý typ důchodu. Taky taková změna musí být dlouhodobě připravená a taky se nedá udělat ze dne na den. Tam stoprocentně musí být dlouhá přechodná období. A bavme se, jestli to dlouhé přechodné období je 15 nebo 20 let. Je třeba říct, že těch se žádná změna systému nedotkne. To jsou ti, kterých se může dotknout nějaká změna. Dnešní třicátníci, pětatřicátníci. Změnili byste něco, a pokud ano, jak? No, my jsme nějak odpověděli, poměrně obecně. Ale přijde mi to trošku pozdě. A mohl bych velmi podrobně popisovat jednotlivé dávky našeho sociálního systému a velmi podrobně se ptát na to, proč se s tím něco nedělá, proč se nezvyšuje adresnost těch sociálních dávek. Nevím, kdy paní ministryně přijde. Doufám, že to bude v průběhu třetího čtení.
Po nástupu do funkce ale ministr Babiš začal prosazovat pouze EET a myšlenku paušálů bohužel opustil. Je to o tom, aby se zjednodušila administrativa pro podnikatele, aby se mohli věnovat podnikání a netrávili svůj čas papírováním, což já od počátku prosazuji a podporuji. Ministerstvo financí ovšem návrh podaný prostřednictvím pana poslance Kubíčka nedomyslelo a zapomnělo tyto daňové poplatníky, kteří využívají paušální daň, vyjmout z EET. A toto je důvod, proč se tady bavíme o EET. Vždyť je to přece nesmysl. Následně se Ministerstvo financí na týden zcela odmlčelo. Znovu zdůrazňuji, že se jedná o návrh Ministerstva financí. Jeho součástí je například to, že o paušální daň mohou požádat fyzické osoby, jejichž obrat, znovu opakuji, za poslední tři roky nepřesáhne 5 milionů korun. Je to pozměňovací návrh, který upravuje tři jednoduché věci: Vyjme podnikající fyzické osoby, které se s finančním úřadem dohodnou na začátku roku na paušálním zdanění, z povinnosti uplatňovat EET. To se vztahuje zejména na případy začínajících podnikatelů, kteří žádného obratu nedosahují, nebo na ty, kteří v posledních letech díky výdajovým paušálům zaplatili na daních nulu. Tato úprava je významná z fiskálního hlediska, protože povede ke zvýšení výběru daní od podnikajících fyzických osob. Kdo vám dneska, prosím vás, za 10 tisíc korun bude pracovat? Pro koho je toto opatření 250 tisíc obrat ročně? Je to výsměch! Je to výsměch podnikatelům.